Nebudu komentovat, u nás přírodní katastrofy nejsou, jmenuje se to mimořádná událost. Je to soubor legislativních zákonů, které se týkají Ministerstva obrany, takže buďme přesní i ve vyjadřování.
Sice si myslíme, že hájí naše národní zájmy, ale mně to tak nepřijde.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Klidně ať se tam lidi hlásí, zájemci. Takže z mého pohledu bych se mírně proti tomu ohradil, že bych to předurčení nějakým zásadním způsobem odsuzoval. Děkuji za pozornost.
Táži se ještě paní ministryně, jestli má zájem? Pan zpravodaj?
Já vám děkuji za slovo.
Některé ty pozměňovací návrhy byly už diskutovány i na výboru.
Máte slovo.
Děkuji za pozornost.
Máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Rovněž k tomuto návrhu zákona proběhla velmi podrobná diskuse na výboru pro obranu ve dnech 14. března a 11. dubna. Pokud rozpočtový požadavek v oblasti financování obrany vznikne u jiného správce kapitoly státního rozpočtu, předkládá tento správce svůj požadavek Ministerstvu obrany ke schválení nejpozději do 36 měsíců před začátkem rozpočtového roku, ve kterém mají být požadované výdaje na obranu státu v návrhu zákona o státním rozpočtu zahrnuty. Zákon však neupravuje postup pro případ, že Ministerstvo obrany posoudí požadavek jiného správce kapitoly se závěrem, že shora popsané podmínky nesplňuje. Tím se Ministerstvu obrany svěřuje pravomoc autoritativně rozhodnout o požadavcích jiných správců kapitol. Logickým následkem neakceptace požadavku ze strany Ministerstva obrany by přitom bylo předložení věci k rozhodnutí vládě jakožto společnému nadřízenému orgánu a současně vrcholnému orgánu moci výkonné. Tím by se zabránilo tomu, aby Ministerstvo obrany nebo de facto jakýkoliv ministr obrany samo rozhodovalo o vhodnosti, účelnosti a prioritě uplatněných rozpočtových požadavků, aniž by existovala možnost zjednání nápravy včetně nesprávného posouzení. Nelze však ani vyloučit situaci, kdy to bude jiný rezort, který bude z hlediska své působnosti uplatňovat legitimní požadavek v této oblasti, například Ministerstvo vnitra či Ministerstvo dopravy. Z těchto důvodů se navrhuje, aby Ministerstvo obrany mělo povinnost předložit rozpočtový požadavek jiného správce kapitoly k rozhodnutí vládě, a pokud mu samo nevyhoví.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, já bych se rád vyjádřil k tomuto vládnímu návrhu zákona.
Kdo je proti?
Děkuji za slovo. Dovolte mi říct na závěr také stanovisko klubu hnutí SPD. Podle mých informací bylo na začátku, když se tento zákon připravoval - školský zákon - domluveno, že se přidá všem, že se přidá všem pedagogickým pracovníkům. Takže to se nám nelíbí a my se u tohoto zákona také zdržíme, aby aspoň někdo ty peníze dostal.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Návrh byl přijat. A ještě jsem zaznamenal žádost paní profesorky. Ano, pro záznam, nezpochybňuje hlasování paní profesorka.
Pojištění, platební transakce - pak je otázka, jestli by tam mělo být třeba, když si někdo kupuje služby třetích stran, jako jsou melodie, loga a podobně, to už je právě na debatu. Jinak já mám tady celou řadu stížností lidí, kteří právě se dostali do nějakých problémů, mají tam něco špatného ve vyúčtování a prostě si je ty úřady pinkají. ČTÚ říká, že to řešit nemůže, posílá je někam jinam, ti lidé se obracejí na mě. Je to skutečně velký problém, pojďme to zhojit. Já vám děkuji.
Ano, pan ministr je přihlášen do rozpravy, ale ještě předtím vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Olga Richterová.
Srdečně děkuji.
Já vám také děkuji. Já vám děkuji a nyní tedy řádně přihlášený pan ministr.
Problematika se bude projednávat na dubnové schůzi podvýborů pro ochranu spotřebitele, kde by měl být už představen prvotní návrh legislativního řešení, který připravuje moje ministerstvo ve spolupráci s ČTÚ.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já se nebudu pouštět do žádných větších akcí, vše už bylo řečeno. Svůj projev zkrátím, protože spoustu věcí už je zbytečné, aby se tady opakovaly, řekla je kolegyně Berkovcová a já s ní v mnoha ohledech souhlasím. Ty důvody už jsem opakovaně sděloval. Za nás je to deprofesionalizace tohoto povolání. Trošičku tady neustále se mluví o odbornících z praxe. Není tam nijak zaručeno, jak se to bude zjišťovat, jak dlouhá ta praxe musí být a vůbec ji nemusí ani nijak dokládat. Pak je ten nešťastný pozměňovací návrh, o tom už se také několikrát mluvilo. Zase opět si nejsem vědom, že by některá z těchto organizací tu svoji námitku stáhla. Samozřejmě jsem rád, že to nějakým způsobem bude řešeno, ukotveno, jak už jsem říkal ale několikrát, nemyslím si, že je úplně šťastné řešení to řešit zákonem jako takovým. Za mě mnohem pružnější, rychlejší i do budoucna v případě nějakých změn by bylo lepší tyto pozice řešit jednotně formou vyhlášky a nevyčleňovat pouze některé do zákona. Na závěr bych jenom ještě zdůvodnil hlasování tak, jak bude klub SPD hlasovat. S drtivou většinou těch pozměňovacích návrhů v tomto bloku souhlasíme, bohužel je tam několik málo bodů, s kterými nesouhlasíme, z tohoto důvodu ten blok jako celek nebudeme moci podpořit a zdržíme se.
Děkuju, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku pana předsedy Výborného.
Tak jednak, co už větší zárukou může být, než když je něco v zákoně, to je přece to nejvyšší. Druhá poznámka: opravdu opusťme tu mantru, která je tady neustále opakována, ohledně odborníků z praxe nebo nějaké deprofesionalizace školství. Skutečně tomu tak není, dokonce v tom zákoně dneska bude jasně definováno, že ten odborník z praxe musí mít magisterské vzdělání v oboru příbuzném předmětu, který bude vyučovat, a všichni, kteří jsme někdy působili ve školách, moc dobře víme, že to, že má někdo pedagogické vzdělání, opravdu není zárukou toho, že je kvalitní učitel.
Nejprve budeme hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Tento návrh zazněl od pana poslance Raise, který ho podal 19. dubna, návrh na opakování druhého čtení.
Děkuji za zvuk a za slovo, pane předsedající.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Čili konečně tak začneme chránit lidi, kteří zachrání životy, zdraví nebo peníze tím, že upozorní na korupci nebo jiné nekalé praktiky. Bude tam výrazné snížení účinnosti tohoto zákona. Je potřeba na to upozornit. Těch oznámení jsou v praxi jednotky ročně na každé instituci, ale tím, že by se zavedla možnost anonymních oznamovacích kanálů nebo že by zůstala zachována na ministerstvech, jak to dneska platí podle nařízení vlády, které schválila tuším vláda Babiše a Sobotky - a tímto zákonem se to navrhuje zrušit - tak tím by se výrazně zvýšila důvěra v celý ten oznamovací systém. Ochrana oznamovatelů skutečně není český vynález. Ty anonymní oznamovací kanály nebo obecně oznamovací kanály jsou už mezinárodní protikorupční standard. Myslím si, že je důležité si to připomenout. Proto jsem navrhl, aby se úřady a veřejné instituce musely ze zákona zabývat všemi oznámeními. Já ve své roli předsedy dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu jsem dostal už několik takových podnětů. Takže nemluvím o těch hromadných zprávách, kterých dostáváme od občanů každý z nás mnoho a mnoho, zejména pokud projednáváme nějaké společensky palčivé téma. To je v knize Andreje Babiše O čem sním. Není to opět nic, co by bylo zcela neobvyklého. Ale současně chceme, aby ten zákon fungoval v praxi. Těch oznámení jsou jednotky na každý úřad a není to věc, která by se měla rušit.
K osobní působnosti zákona a k anonymům. Slíbil jsem věcnou argumentaci. Věřím, že věcná argumentace je i hodnotová, neprávní argumentace. Anonymů se nezbavíme. Anonymy jsou, prosím vás, tak staré, jako je lidstvo samo. Možná se dřív udávalo vytesáním na kámen a posláním toho kamene někam, nebo výstřižky z novin. Pro mě úplně nepochopitelné. Druhý argument - právní. Jádrem zákona je mimo jiné zákaz jakýchkoliv odvetných opatření, a nejen proti oznamovateli samotnému, ale kdo máte ten návrh zákona načtený, tak víte, že ta ochrana se vztahuje na hrozně široký okruh osob, kromě oznamovatele samotného na jeho osoby blízké, na jeho firmy, ve kterých je osobou ovládající, na jeho kolegy, na jeho případné zaměstnance, na opravdu široký okruh osob. Tak co je za právní logiku, že voláme po anonymních oznámeních, když jedním z jádrových prvků zákona je zákaz před jakýmikoliv odvetnými opatřeními? A třetí je společný, já ho nazývám sám pro sebe antibyrokratický argument. I po zúžení o soukromé subjekty, což jsem rád, že o rozšíření na soukromé subjekty snad už nikdo neuvažuje, aspoň chci tomu věřit, tak prosím vás, řada z nás tady působí v samosprávě. Na všechny tyto subjekty my házíme tu nemalou byrokracii, která je s evidencí oznámení spojena. Tak prosím vás, nedělejme to! Jenom na Ministerstvu spravedlnosti - ukázka, co se stane. Co se týká věcné působnosti zákona a rozšíření na přestupky, tady to budou v zásadě pouze právní argumenty. První: prosím vás, i přestupky mají skutkové podstaty. Úprava trestných činů je v České republice koncentrovaná. Úprava přestupků: neexistuje žádné oficiální číslo, já jsem o tom diskutoval s panem náměstkem ze spravedlnosti a neexistuje žádné konkrétní číslo. Ze všech těchto důvodů vás velmi prosím, podpořme návrh zákona, jak byl připraven Ministerstvem spravedlnosti, případně se záchranným pozměňovacím návrhem kolegy Marka Bendy.
Děkuji. Další v pořadí v rozpravě vystoupí paní poslankyně Štefanová, připraví se pan poslanec Dufek.
Opakovaně jsem se tady v tomto směru už vyjadřovala. Toto vnímáme jako pozitivní protikorupční opatření a rozhodně toto podporujeme. Omezení přestupku se škodou nad 100 000 je pro nás varianta, která je schůdnější nebo více vhodná.
Na tu otázku si každý musí odpovědět sám. Slovensko má trestné činy i přestupky a veškerá jednání, která působí negativně na společnost. Slovenskou právní úpravu jsem neviděla. Chorvatsko - jakékoliv porušení práva bez ohledu na právní kvalifikaci, které poškozuje veřejný zájem, také na můj vkus příliš bezbřehá široká definice. Nicméně vidíte, že tyto dvě země jdou relativně odvážně směrem, který zřejmě se v praxi osvědčuje. Čili vůbec nás nepodezírejte z toho, že bychom nezvedli pro tento zákon ruku, to předem prozrazuji.
Já se budu také snažit být stručná. Já si myslím, že tady toho už mnoho zaznělo, nebudu se zabývat nějakými technikáliemi. Já bych chtěla moc poděkovat předřečnici, prostřednictvím vás, pane předsedající, za velmi rozumný a racionální názor na pozici školského logopeda. Tímto bych chtěla poděkovat znovu všem, kteří se na této novele podíleli.
Děkuji paní poslankyni a s faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Mádlová. Bude následovat v obecné rozpravě paní poslankyně Berkovcová.
Jenom krátce zareaguji na svoji předřečnici, paní poslankyni Zajíčkovou. Ta novela určitě obsahuje řadu dobrých věcí, to v každém případě. Ty rozdíly jsou obrovské.
Budeme pokračovat v rozpravě, nyní vystoupí paní poslankyně Berkovcová, připraví se pan poslanec Kettner.
Děkuji za slovo. Já jsem sice vystoupila už v úvodu projednávání třetího čtení minulý týden, ale ráda bych vystoupila ještě dnes znovu, tedy téměř v závěru třetího čtení.
Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku pana poslance Salvetra.
Z mého pohledu je to prostě udavač a myslím si, že s tím máme bohaté zkušenosti. Ale prosím, anonymní udání je něco, co prostě si nezaslouží podpory.
Bez toho by se nevyšetřila žádná kriminalita v této zemi. Takže skutečně neházejme všechny lidi do jednoho koše, není to správné. Je pravda, že tady jsou tací i onací, ale je potřeba mít pořád na zřeteli, jaké jsou ty proporce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dneska už máte tu demokracii, jak říkáte, máte svobodu slova, tak proč se bojíte pod to podepsat? Jako já, když něco přece chci říct a jsem čestný občan, tak přece nemůžu mít obavu z toho, že se mně něco stane a bude nějaká újma, takže já se samozřejmě pod to podepíšu. Naprašte svého kolegu!
Děkuji. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Lang.
Tak velká prosba - nenálepkujme se takto navzájem. To je první věc. Druhá věc - já určitě prosím o podporu zákona ve znění, už jsem to teď řekl, připraveném ministerstvem. Ty věcné důvody - první svorníkový a pak separátně k osobní působnosti a k věcné působnosti zákona. Tak si vzpomeňme na to, když tak často na tu v uvozovkách zlou Evropskou unii nadáváme nebo si na ni stěžujeme, tak toto je ukázka zákona, kde k evropské úpravě přidáváme výrazné rozšíření navíc.
Co se týká zákona jako celku, tak SPD má konstantní postoj podporující boj proti korupci, takže tento návrh jako celek podpoříme.
To znamená, první otázka: Máme zákon přijmout, nemáme zákon přijmout?
Děkuji. Do rozpravy se ještě hlásí pan ministr pro legislativu Šalomoun.
Dobrý den, dámy a pánové.
To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím.
Děkuji za slovo. Bylo o tom zákoně jako takovém řečeno vše. To bude výsledek té dnešní debaty.
Není tomu tak.
Děkuji, pane předsedající. V případě, že bude tento návrh schválen, jsou nehlasovatelné návrhy A.
Děkuju za představení procedury. Děkuji. Ještě někdo jiný se hlásí k proceduře s alternativním návrhem? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh procedury? Kdo je proti?
Osobně bych navrhoval vytvořit a zlegalizovat tarifní tabulku pro tuto specifickou síť školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy a diagnostické ústavy a pro preventivní zařízení typu středisek výchovné péče. Dále se tímto problémem budeme zabývat již na příštím jednání podvýboru náhradní výchovné péče. A teď mi dovolte malou vsuvku k tomuto celému, co to způsobuje. Co to udělá? To znamená, že mezi nimi už nebude žádný rovný boj, ale bude to nepřiměřené, oddělené. Nic se nestalo. Další věc, která je pro mě neuvěřitelná. Já dneska nechci být úplně konkrétní, já se na to chystám na jiné zasedání tohoto pléna.
Jako další vystoupí pan poslanec Berki.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. K logopedům již se nebudu vracet. Jenom chci upozornit na to, že právě tady to jsou body, kde se došlo k nějakému kompromisnímu řešení. A pak chci také ale připomenout, že jsou tam body nebo změny, které považuji jednoznačně za přínosné, byť se mnou někteří nesouhlasí, ale je to můj pohled, a to je ukotvení přímo do zákona, tedy do systému provázejícího, uvádějícího učitele adaptačního období, a také to, že se akreditační komise v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bude soustředit na kvalitu kvalifikačních a specializačních studií.
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže tady mám opravdu velký problém. Také během těch patnácti let jsem viděla, že rodiče velmi dobře školského logopeda znají a také vědí, s čím se na něj mohou obracet a co od něho mohou očekávat. Víme všichni, že dětí a žáků s narušenou komunikační schopností každý rok přibývá. Stále početnější skupinu tvoří žáci s odlišným mateřským jazykem, který potřebují strukturovanou a opravdu kvalifikovanou logopedickou stimulaci ve školském prostředí.
Já jsem šťastná, že dnes budu moci zvednout ruku i pro tuto úpravu. A i ve prospěch těch, kteří nyní plédují pro širší právní ochranu, přijměme pozměňovací návrh.
Nyní faktická poznámka pana poslance Brázdila, prosím. Nyní řádně přihlášená do rozpravy paní poslankyně Lucie Potůčková.
Děkuji, pane předsedající. Jednak se domníváme, že omezení obsahu oznámení pouze na trestné činy, tak, jak je uvedeno ve stávajícím návrhu, by vyloučilo z oznámení celou řadu protiprávních jednání v oblasti pracovního práva, stavebních předpisů nebo například ochrany životního prostředí. Takovou erudici jistě můžeme požadovat například ve veřejné správě, těžko ovšem například v soukromém sektoru. Dále budeme za hnutí STAN podporovat i přijímání anonymních oznámení na ochranu anonymních oznamovatelů, ale pouze ve veřejném sektoru, nikoliv v sektoru soukromém, který již má v mnoha případech tyto mechanismy v rámci své firemní odpovědnosti zavedeny, a nemyslíme si, že je třeba soukromou sféru dále úkolovat nebo zatěžovat. Veřejný sektor by však měl jít jednoznačně příkladem a to říkám jako dlouholetá starostka i člověk, který se pohyboval ve vedoucí funkci jak ve státní správě, tak samosprávě. Toto nařízení se ovšem změnovým zákonem, následujícím tiskem 353, zrušuje. Do rozporu se samozřejmě dostat nechceme, protože jelikož nyní už nám běží řízení pro nesplnění povinnosti u soudního dvora, kdy nám běží pokuta, která ke konci března činila cca 54 milionů korun, a tato pokuta každým dnem narůstá.
Celá vize byla o tom, že by ČTÚ do budoucna řešil všechny účastnické spory, všechny věci, které vlastně najdete na faktuře. Takže tam jsou dva pozměňovací návrhy, které to řeší, nicméně je tu dohoda s MPO i s ČTÚ, že my ty pozměňovací návrhy stáhneme. Tudíž nebudeme hlasovat ani o legislativně technické. Zároveň si jako zpravodaj dovolím jednu takovou drobnou poznámku, protože jinak to beru, že tenhle zákon je zase příklad toho, kdy může koalice s opozicí fungovat.
Ocitáme se v rozpravě, kdy jako první by měl vystoupit pan poslanec Havránek, potom pan poslanec Zuna, paní poslankyně Richterová a poté se hlásí ještě pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji vám za pozornost a za slovo.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo.
Já vám děkuji. Nyní tedy požádám pana zpravodaje o vystoupení s řádnou přihláškou.
Teď si dovoluji vystupovat jako poslanec, nikoliv jako zpravodaj, abych to odlišil férově. Jak jsem řekl, týká se to osob - lidí se zdravotním postižením a osob, které mají příspěvek na živobytí.